Takže já se domnívám, že naopak stát by měl peníze v době ekonomického růstu investovat a ne investice zanedbávat, což ukazuje tato zpráva o hospodaření. Druhá věc, kterou chci zmínit, je dluh. Sám NKÚ popisuje, že zásadním problémem zůstává, že v době růstu ekonomiky a minimální nezaměstnanosti vláda nedokáže sestavit alespoň vyrovnaný rozpočet, v lepším případě přebytkový. A to představitelé ODS říkají dlouhodobě a naposledy při projednávání zde na tomto plénu při prvním čtení rozpočtu.
Nemáme nikoho do všeobecné rozpravy, takže končím všeobecnou rozpravu. Nemá závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné.
Děkuji za slovo.
Závěrečné slovo? Nemáme. Výsledek: přijato. Končím tento bod. Dalším bodem je
Vykonávala v souladu se zákonem kontrolu legitimity a regulérnosti rozdělování finančních prostředků Grantové agentury a hospodaření s majetkem státu, projednávala stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantových projektů a stanoviska předkládala předsednictvu Grantové agentury. Kontrolní rada ve zprávě konstatuje, že celý proces výběru grantů a jejich hodnocení probíhalo standardním způsobem a že v uplynulém období byla vždy respektována doporučení odborných panelů a oborových komisí. Členové kontrolní rady fyzicky provedli 68 kontrol na zasedání odborných panelů a oborových komisí.
Pan poslanec Grebeníček? Takže to odmažu. Takže opět vás tady odmažu. Máme nějaké závěrečné slovo?
Za tímto usnesením je pochopitelně podepsán předseda příslušného výboru Václav Klaus, ale také ověřovatel Ivo Pojezný.
Děkuji panu poslanci Grebeníčkovi, takže končím podrobnou rozpravu. Závěrečné slovo, hlasování o přednesených návrzích. Takže budeme hlasovat v pořadí, jak jste to přečetl.
Čili jestli budete souhlasit, já bych ještě připomněl, o jaké odměny jde.
Také pan ministr přečetl, myslím, vše podstatné, podobně tak jako na zemědělském výboru pan náměstek Šír. Jde o to, že ve vývozu z České republiky se nadále stále více prosazují zemědělské suroviny na úkor výrobků s vyšší přidanou hodnotou. V českém zemědělství nadále přetrvává převaha velkých podniků právnických osob, které obhospodařují téměř 70 % zemědělské půdy. Nicméně na závěr si dovolím přečíst návrh usnesení zemědělského výboru ze dne 6. prosince ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2016, kdy zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně zprávu o stavu zemědělství vzít na vědomí.
Děkuji paní zpravodajce Veronice Vrecionové a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Takže končím všeobecnou rozpravu.
Nicméně troufnu si říci, že za poslední tři roky se v této oblasti udělalo docela dost konkrétních kroků, kdy se snažíme zemědělce jak edukovat, tak také motivovat v rámci společné zemědělské politiky k tomu, aby v těchto opatřeních byli daleko zodpovědnější a chovali se podle tzv. zásad správné zemědělské praxe. Ale samozřejmě ještě mnoho práce tam bude potřeba vykonat. Přesto ty stavy zemědělské produkce se lepší. Takže děkuji a budu se těšit na věcnou konstruktivní spolupráci v budoucnu.
Přistoupíme k rozpravě podobné. Nemám také žádnou přihlášku, končím podrobnou rozpravu. Přistoupíme k hlasování. Vážené dámy a pánové, já zahajuji hlasování o předloženém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Končím tento bod. Před zahájením dalšího bodu mi dovolte přečíst omluvu. Mám tady omluvu pana poslance Iva Vondráka z jednání schůze Poslanecké sněmovny, a to z důvodu jednání ve volebním kraji. Přikročíme tedy k projednávání dalšího bodu. Předložený materiál uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.
Tohle je jedna z prvních příležitostí, jsem tomu rád. Následným ověřením Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí nebyly v návrzích výročních zpráv a účetních závěrkách zjištěny žádné zásadní nedostatky.
Mám tady omluvu. Od 16.15 do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů pan ministr Ťok.
Děkuji. Dál toto rozhodnutí vytváří předpoklady pro efektivní spolupráci s partnerskými státy, vzájemnou důvěru, a to samozřejmě pro reciprocitu v povolování přeletů a průjezdů našich letadel či jednotek přes území partnerských států. za třetí - samozřejmě abych zvolila formu prostřednictvím pana předsedy Sněmovny.
Prosím, máte slovo.
Já bych jenom chtěla upozornit nové kolegy a kolegyně nad rámec své zpravodajské zprávy, proto jsem se k tomu přihlásila samostatně, že ta praxe rozhodování o přeletech a průjezdech jiných států přes území České republiky není úplně ideální z hlediska Ústavy. Je tady skutečně nějaký i rigidnější výklad, který se domnívá, že by vláda měla rozhodovat o každém přeletu a průjezdu zvlášť. Já bych se přimlouvala, aby skutečně Ústava se měnila z iniciativy vlády. My jsme to v minulém volebním období sice navrhovali z iniciativy poslanců, ale to jenom proto, že nám zbývalo hrozně málo času do konce volebního období.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já jenom ve vší stručnosti bych rád podpořil to, co tady zaznělo. Je to spíš taková výzva. Je to překonáno vývojem.
Děkuji panu ministrovi. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nikoho nevidím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Vážené dámy a pánové, tak já zahájím neprodleně hlasování. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je
To byla drobná novela, kdy se nám trochu na zadní postavily jak cestovní kanceláře, tak pojišťovny. Měli jsme opravdu velké problémy. Garanční fond je nový institut, který bude spravován Státním fondem rozvoje bydlení.
Dobrý den, dámy a pánové. Učiním tak ze tří důvodů. Ze všech jsou společné jmenovatele a těmi jmenovateli jsou ČSSD a pan Bakala. Ano, toto bude naším hlavním zadáním v této komisi, na jejíž zřízení se určitě těší ty statisíce podvedených a okradených občanů našeho kraje.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nechci zdržovat. To je svým charakterem de facto exekutivní norma a všechny demokratické sněmovny si to povýšily na zákon a schvalují to jako zákon. Úplně stejnou zákonnou ingerenci máme jako Poslanecká sněmovna vůči exekutivě v případě práva zřídit vyšetřovací komisi ve veřejném zájmu. A z logiky vyplývá, že je to tam - já s dovolením počkám, až paní poslankyně... Stejnou zákonnou pravomoc ingerovat vůči moci výkonné máme jednacím řádem v případě našeho práva zřídit vyšetřovací komisi ve veřejném zájmu. Nemůže sama obvinit, protože není orgánem činným v trestním řízení. Ale to není tenhle případ. Tady orgány exekutivy konaly. Pan předseda Okamura říkal, že veřejnost se nemůže spokojit s tím, že před soudem stojí malé ryby, proč tam nestojí více ryb a nejsou větší. Ale to je otázka, která je vyřešena. A ta věc sama o sobě je v hlavním líčení u nezávislého soudu. Teď to hlavní líčení probíhá. Teď ta věc je u soudu, probíhá tam hlavní líčení. Soud, pokud zjistí, že některé důkazy nebyly došetřeny správně, může to dát k došetření. Soud, pokud dospěje k závěru, že někteří svědci lhali a nemluvili pravdu, vyvodí z toho důsledky, neboť svědčit před soudem křivě je trestný čin. Ale my si na to zřídíme vyšetřovací komisi. A to pokládám - jakkoliv, opakuji, jsem si jist, že to nebyl úmysl předkladatelů - to pokládám za velmi nebezpečné v těchto časech. Ale pokládal bych to za velmi nebezpečné v jakýchkoliv jiných časech. Takže to, prosím pěkně, jsou moje důvody, proč nemohu podpořit zřízení této vyšetřovací komise.
Nyní se mi řádně do rozpravy přihlásil pan poslanec Volný.
Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, na druhý pokus. Nicméně začnu tam, kde jsem skončil.
A tady, kolegyně, kolegové, prosím o pozornost.
V tom případě mohu zahájit hlasování. Ptám se, kdo je pro.
Znovu to pečlivě vysvětlím a okomentuji. A nyní, pane předsedající, prosím, abyste tento bod ukončil a otevřel další volební body.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
První komise je stálá komise pro kontrolu činnosti GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tento příběh se bude několikrát opakovat, vždy ho pro jistotu vysvětlím. V tomto případě se opět jedná o člena vlády. Tím desátým, který zatím není navržen, je Milan Chovanec a opakuji, bude donominován v rámci změn v orgánech Sněmovny tento pátek.
Já vám děkuji. Není tomu tak. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Tím jsme vyčerpali tento bod a já jej mohu skončit. Otevírám další bod, kterým je Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
Prosím o hlasování.
Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, a tento bod končím. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů Prosím, pane předsedo, předneste návrh.
U stálé komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů vidíte v usnesení osm návrhů, dva tedy chybí. A jedno místo zatím je neobsazeno a chybí poslaneckému klubu Piráti.
Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu. Není tomu tak.
Ještě kačer Donald a potom imperialisté v určitém období. Každopádně já jenom odpověď svému kolegovi z ANO, koho bude nominovat sociální demokracie.
Volně navážu na předřečníka. Je skutečně důležité, abychom si nepletli Poslaneckou sněmovnu za lidový soud. Já jsem pro a jako lidovci podpoříme zřízení této vyšetřovací komise. Za nás budeme nominovat Pavlu Golasowskou, protože je z Moravskoslezského kraje a jsme rádi, že tam budeme mít takového reprezentanta. Protože jinak bych se musel domnívat, že trpíte selektivní touhou po pravdě. Jinak bych se mohl domnívat, že trpíte raněni jednou z osmi pohrom Egypta, slepotou. Pravda je jenom pro někoho? Mají se ji dozvědět jenom někteří? Sedm ran, ano. Má být umožněna pouze někomu? Já osobně si myslím, že budoucnost ukáže nejenom OKD, ale celkově, jaký máte vztah k pravdě. Ale je to skutečně strana s dlouhou historií, jejíž členové museli položit životy za svobodu a za pravdu. Stejně tak jako členové KDU-ČSL. Vaše strana má za sebou pouze historii pochybných facebookových profilů. Až vaši členové budou muset položit život za to, čemu věří, až budete mít ve své historii lidi, kteří byli mučeni v koncentrácích, byli zabíjeni totalitním režimem, tak potom suďte.
Takže všechno řešíme tak, jak se to má řešit, a může se ujistit u svých kolegů, kteří mu to určitě zaručí.
Já také děkuji. Nyní pan předseda Radim Fiala. V tom případě já v tuhle chvíli nemám nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy, tedy všeobecnou rozpravu končím. Takže se posuneme k rozpravě podrobné.
Tolik návrh usnesení.
Děkuji za načtení návrhu a končím podrobnou rozpravu, protože do ní nemám další přihlášky. Nechceme. Prosím všechny, aby se přihlásili, pokud tu nejsou. Děkuji. Usnesení bylo přijato.
Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 10, přihlášeno je 181, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, a tento bod končím. Otevírám další bod, kterým je Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby Prosím, pane předsedo, abyste přednesl návrh.
Prosím o hlasování en bloc o návrhu na tuto stálou komisi.
Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Zahajuji hlasování. Je někdo proti? Návrh byl přijat. Otevírám další bod, kterým je Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Otevírám rozpravu. Není tomu tak.
Předkládám návrh na ustavení stálé komise pro kontrolu činnosti NBÚ.
Pro ty, kteří to nerozlišují: pan předseda nejdříve přednese a poté předloží. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Otevírám další bod, kterým je Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Není tomu tak.
Předkládám návrh volební komise na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství v počtu sedmi poslanců podle poměrného zastoupení.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, a tento bod končím. Otevírám další bod, kterým je Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu Otevírám rozpravu. Není tomu tak. Rozpravu končím.
Dávám návrh k ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu v počtu sedmi poslanců podle poměrného zastoupení.
Děkuji. Zahajuji hlasování.